Kolegyně, kolegové, děkuji za jednoznačnou podporu. Kéž by se nám tak dařilo i u dalších bodů této schůze.
Dobře, děkuji. Otevírám tento bod
Je to usnesení číslo 39 volebního výboru, které obsahuje kandidátku tří nominovaných na volbu jednoho člena. Jedná se o pány Miroslava Bobka, Miloše Rejchrta a Ivana Vodochodského. Konečně zrekapituluji, že jak volební výbor tak volební komise navrhují volbu tajnou, tedy dvoukolovou.
Požadují pozitivní činnost ze strany státu. Proto si dovoluji dát procedurální návrh o přerušení rozpravy do zítřejšího dne do 9 hodin.
Já se obávám, že nemůžeme dvakrát hlasovat o tom samém. To samozřejmě je hlasovatelné. Já jsem tedy tolerance sama. Já se omlouvám. Koukal jsem na většinu, přihlášených je 107, tedy můžeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Pokaždé, když si přes vnější znaky ověřím, že vás to přece jenom zajímá, tak mě to děsně nabije.
Takže prosím pokračujte.
Já slibuji, pane předsedo, že už si to v žádném případě já nebudu ověřovat. Lidská práva jsou v českém právním řádu založená na přirozeném právním principu, ale požadavky na ně kladené jsou vlastní i právnímu pozitivismu. Spočívají na postavení člověka ve společnosti. Práva občanská vyjadřují postavení občana vůči státu i ve státě. Nechci vás tím textem obtěžovat. Prosím nalezněte si ho v otevřených zdrojích nebo z prohlášení bývalé České a Slovenské Federativní Republiky při ratifikaci úmluvy o ochraně lidských práv. Opět mohl bych ten text tady citovat, ale chci šetřit vaším časem, a proto bych rád mluvil pouze o tom zásadním. Listina stanoví limity státu ve vztahu k ideologiím náboženským, k institucím. Vyjadřuje se tím demokratická idea laického státu i státu neideologického v tom smyslu, že se neváže a nepodřizuje žádné výlučné ideologii, ale předpokládá jejich reálnou pluralitu. Demokratické hodnoty jsou v dalších článcích Listiny specifikovány a podrobně zakotveny i v textu Ústavy. Článek 22 Listiny k těmto principům počítá svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. Demokratické hodnoty jsou vyjádřeny a zabezpečeny v demokratických institucích a v jejich řádném fungování. Jejich dodržování podmiňuje legitimitu státní moci. Popření těchto hodnot by zakládalo právo občanů se postavit na odpor podle článku 23 Listiny v případě, že by činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků byly znemožněny. Výraz demokratické hodnoty již s ohledem na svou povahu musí být vykládán dostatečně široce. Zakazuje se, aby se stát vázal na jakoukoli výlučnou ideologii. Může to být kterákoli ideologie, která by si osobovala své výlučné panství vůči každému jednotlivci, právo na svůj monopol, jemuž by podřizovala celou společnost, a jiné ideologie nepřipouštěla a znemožňovala jejich svobodnou soutěž. A já si vás tedy dovolím s tím textem seznámit při dalších bodech jednání Poslanecké sněmovny.
Tento návrh nebyl přijat. Prosím, máte slovo.
Pro nás to setsakra není hra!
Já jenom, jestli dovolíte, pane poslanče, my jsme asi už všichni pochopili, že to je velmi závažné téma, nicméně první moment, kdy můžeme ten bod zařadit, je zítra v 9 hodin, tak možná jestli by nestálo za to doprojednat ty mezinárodní smlouvy a zítra se o to pokusit. Takže pan ministr má slovo a pak vás registruji jako přihlášeného.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já kdybych býval tušil, co všechno způsobí to Kjótó, ubohé, tak bych sem opravdu nechodil a už si na to příště dám velký pozor. Jakmile tam někde ve smlouvě bude japonský název, tak prostě do toho nejdu, to už nechám někomu jinému. Opět mu děkuji za opravdu konstruktivní dotazy k tématu. V této chvíli je to opravdu tak, jak jsem říkal. Já si myslím, že to je věc, která prostě není dobře. A určitě vás ujišťuji, že by u toho byl i ministr průmyslu a další lidé a přesvědčil bych vás o tom, že to je podloženo odbornými argumenty.
Děkuji panu ministrovi za jeho vystoupení. S přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Dámy a pánové, přiznám se, že mi přijde trochu nefér vůči panu ministrovi životního prostředí věznit ho některými nezbytnými výklady ústavního pořádku, které se dají stejně dobře citovat při smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskem o trestných činech, protože nám evidentně nedocházejí.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo se do ní hlásí, protože žádnou přihlášku nemám. Ptám se, jestli pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Je zájem o jeho zopakování? Ptám se tedy, kdo souhlasí s návrhem na usnesení. Děkuji vám. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, krásný večer, dámy a pánové. Účelem smlouvy je poskytnout policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. V současné době není spolupráce českých a bosenskohercegovinských policejních orgánů na dvojstranné úrovni nijak upravena. Region západního Balkánu je přitom z hlediska potřeb spolupráce orgánů příslušných v boji s trestnou činností velmi významný a sjednání smluv o policejní spolupráci se zeměmi tohoto regionu bylo v posledních letech prioritou Ministerstva vnitra v mezinárodní smluvní oblasti. Smlouva stanoví orgány příslušné k jejímu provádění, upravuje náležitosti a vyřizování žádosti o spolupráci nebo podmínky pro předávání a ochranu osobních údajů a utajovaných informací. V oblasti výměny informací smlouva reflektuje skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského bezpečnostního prostoru.
A mlčí o tom i procesní předpisy! Odpověď je třeba najít v interpretaci. Proto je tak důležité, abychom si to vyslechli. Bezdůvodné odmítnutí výpovědi lze sankcionovat pořádkovou pokutou. Pro jiné důvody, než které jsou uvedeny v citovaném ustanovení trestního řádu...
Pan ministr řeší jinou záležitost momentálně.
Pro jiné důvody, než které jsou uvedeny v citovaném ustanovení trestního řádu, svědek odepřít svědectví nemůže. Nemůže tedy odepřít výpověď například proto, že by jemu nebo osobám blízkým mohla vzniknout majetková újma nebo hanba.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ptám se, kdo se hlásí z místa. A vnímám faktickou poznámku pana kolegy Pražáka?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, máme před sebou mimořádně závažnou mezinárodní smlouvu prezidentského typu, která zasahuje do oblasti trestního práva. A tady prosím, abychom si uměli připomenout, je to nezbytné pro to, abychom se touto smlouvou dokázali zabývat odpovědně, otázku práva na soudní a jinou právní ochranu občana České republiky podle článku 37 Listiny. Článek 37 Listiny říká za prvé, že každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Moc nás tady už takových nebude. Je důležité si uvědomit, že všichni účastníci jsou si v řízení rovni. A tady prosím, aby zpozorněl pan poslanec Korte. Článek 37 Listiny říká, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. On musí říct, že neovládá. Takže tady je to poněkud jiné než v případě jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Článek 37 zčásti přejímá zásady uvedené v článku 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Stejné právo dává článek 40 odstavec 4 obviněnému. Pro pana poslance Hájka bych na jeho žádost rád dodal, že to je prostě speciální právní úprava. Právo odmítnout výpověď je třeba odlišovat od zákazu výslechu či výpovědi z důvodu zachování, respektive nevyzrazení podle zákona utajovaných skutečností. Tyto případy jsou upraveny zákony, respektive zákonnými ustanoveními zvláštními. Tuto povinnost článek 37 předpokládá - ale pozor, je důležité si uvědomit, že byť tuto povinnost článek 37 předpokládá, tak sám ji neukládá. Ten, kdo nemá zákonnou povinnost vypovídat, může výpověď odmítnout z jakéhokoliv důvodu či bez důvodu, prostě podle článku 2 odstavec 3 řekne: nebudu vypovídat. Obávám se, že mě přeceňujete. Není tedy rozhodující, v jaké procesní pozici má někdo výpověď podat, ani před kým, respektive komu ji má podat. Důležité je, že má právní povinnost ji podat. Tato ustanovení jsou sice v podstatě souladná, úplně shodná s ním však nejsou. Klade se tedy otázka, zda článek 37 odstavec 1 platí přímo. Ta otázka zní, zda článek 37 odstavec 1 platí přímo. Promiňte prosím, že jsem se přeřekl, ale ono to není zase tak daleko od sebe. Klade se tedy otázka, zda článek 37 odstavec 1 platí přímo. Skutečnost, že není uveden ve výčtu článku 41 odstavec 1, svědčí o tom, že přes nespolehlivost článku 41 odstavec 1 přímo použitelný je. Nebezpečím trestního stíhání rozumí článek 37 odstavec 1 především nebezpečí trestního stíhání soudního.
Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. To vám jako technicky vzdělanému my právníci odpustíme. Protože to by bylo ještě zásadnější. Nyní mám faktickou poznámku pana předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika.
Přeji hezký dobrý večer. Tak marně přemýšlím, co tento typ debaty, tento typ naší práce, přináší České republice, jejím občanům. A vychází mně z toho, že možná jsme trošku více unaveni, než je zapotřebí k tomu, abychom odváděli precizní práci.
Děkuji, pane předsedo. A vzhledem k tomu, že nebyla schválena žádná jiná doba než zahájení v 9 hodin, těšit se na setkání s vámi v 9.00 zítřejšího dne.
Druhá věta nepochybně navazuje na větu první a vztahuje se k právům lidským.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby schůze byla přerušena, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat, prosím pokračujte.
To mě duševně velmi občerstvilo. Děkuji vám, kolegové. Pochopil jsem, že o můj výklad je přece jenom stále zájem. Tedy můžeme pokračovat. Veřejným právem je jednotlivci propůjčeno oprávnění, aby od státu vyžadoval určité chování. V ústavách různých států jsou rozličně označována. Základní práva jsou nejen zábranou před zásahem státu, ale také závazkem státu k ochraně a zajištění základních práv. Vodítkem pro osvětlení pojmu základních práv a svobod mohou být i mezinárodní smlouvy, které vyjadřují shodu řady národů a států o tom, co rozumějí takovým standardům lidských práv platných univerzálně. Oba pakty se ve svých preambulích dovolávají uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny a uznávají, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské bytosti. Ohrožení života národa, tedy specifický případ vedoucí k vyhlášení mimořádného stavu, je jediným důvodem umožňujícím podle tohoto paktu za podmínek dále uvedených omezit či pozastavit záruky některých přirozených práv. Za podobnou klasifikaci však není v Listině opora. Uvedené obecné principy se vztahují podle svobody a rovnosti vyjádřených v předchozí věci zejména k osobním svobodám zrozeným americkou a francouzskou revolucí, jimiž byla omezena státní moc a garantována autonomie člověka. Již po první světové válce se proklamovala některá kolektivní práva. Uplatnění práva národů na sebeurčení bylo jedním z argumentů pro vznik Československa a dalších států.
To znamená, tady prosím opravdu se jedná o právní sladění procesu, který byl dávno uzavřen. Nejedná se o žádné nové závazky. My je plníme bez jakýchkoli problémů.
Nyní má slovo pan předseda Kalousek.
Já jsem se pokusil být velmi stručný. Já bych rád potvrdil jeho slova. Velmi bych se ohrazoval proti tomu, abyste nám vyčítal, že někteří z nás hlasují jinak v odborných orgánech Sněmovny a jinak na plénu. Domnívám se, že do toho vám koneckonců nic není, pane poslanče Zemku prostřednictvím pana předsedy.
S řádnou přihláškou pan poslanec Laudát, potom pan poslanec Stanjura. Omlouvám se, pane poslanče, neviděl jsem vás. Děkuji i za dodržení času. Pan poslanec Stanjura s řádnou přihláškou.
Jestli pan poslanec Zemek navrhne debatu na půdě Poslanecké sněmovny o ceně elektrické energie, já to přivítám a podpořím ten bod. Proto před tím varujeme. To není žádný souboj koalice versus opozice, tady si myslím, že bychom mohli mít společný názor. Ale všiml jsem si jak vystoupení předsedy vlády, tak mnohých členů vlády, kteří to zpochybnili a říkali: Tak takhle ne, takhle by to nebylo úplně v pořádku. Toto je rozumný, realistický postoj, v tom budete mít naši podporu. Co se stane? Podle mě vůbec nic, ale možná se mýlím. Co se stane?
Protože pan poslanec Chalupa k tomu žádný názor mít nechce. Vidíte, pane předsedající, a já jsem tak zabrán do svého principiálního výkladu, že jsem si vůbec nevšiml, že tohle se tady děje. Přirozená práva člověka podle tohoto pojetí existují nezávisle na rozhodnutí státu. Uvedené principy navazují na obecně sdílené hodnoty lidství, jež mají dávné tradice, v poválečném období. Byly vyjádřeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv přijaté Valným shromážděním Organizace spojených národů v prosinci 1948 jako jeho rezoluce. Později byly obsaženy zejména v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Význam má i odkaz na demokratické a samosprávné tradice našich národů. V českých zemích tyto tradice vznikaly již v době Rakouska, rozvíjely se v obecních i zájmových samosprávách, ve spolkovém i družstevním hnutí. Listina základních práv a svobod reaguje i na trpké zkušenosti z dob, kdy lidská práva a svobody byly potlačeny. Pane poslanče Chvojko, opravdu se domníváte, že musíte tak nelidsky řvát?
Pane poslanče Chvojko, prosím, abyste zachoval klid. Pane poslanče Kalousku, prosím, abyste oslovoval poslance pouze mým prostřednictvím.
Potlačovala demokratické svobody a podporovala antisemitismus. Dalším takovým obdobím byla německá okupace, kdy českému národu hrozila již připravovaná genocida, která v prvé fázi postihla především židovské spoluobčany, a byla uplatňována teorie o nerovnosti lidských bytostí. Preambule má na mysli i další období po nastolení moci komunistické strany, která vykonávala vládu též prostředky potlačení přirozených občanských a lidských práv a nedbáním ústavnosti a zákonnosti, tedy v rozporu s principy, z nichž tato Listina vychází. Ani poukaz na odpovědnost současných generací vůči dalším pokolením za osud veškerého života na Zemi nemá mít jen proklamativní charakter. Touto Listinou měl být učiněn rozhodný krok k tomu, aby se republika zařadila ke státům, které tyto hodnoty ctí a o jejich prosazení společně usilují. Podobné inspirační zdroje obou listin v tomto směru jsou zřejmé z některých obdobných jiných formulací. Principy v ní vyjádřené jsou ústavními zásadami závaznými pro zákonodárce při přijímání zákonů i pro Ústavní soud při výkladu všech zákonů a předpisů nižší právní síly. Vztahují se tak na všechna práva a svobody v Listině obsažené a jsou i jejich východiskem. V tomto článku se uvádělo: "Lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovní v právech. Společenské rozdíly se mohou zakládat, jen pokud to žádá společenský prospěch." Tak výkon přirozených práv každého člověka má jen ty meze, které zabezpečují jiným členům společnosti užívání těchže práv." Vyhlášení svobody člověka znamenalo zároveň odmítnutí poddanství a otroctví či jiné formy právní závislosti a nerovnosti mezi lidmi. Z toho hlediska principy svobody a rovnosti bezprostředně souvisely. Zakotvení těchto principů nalézáme od té doby v zákonech ústavních i ostatních v různých státech.
Děkuji, pane předsedo. Já si jen dovolím vaším prostřednictvím reagovat na pana poslance Stanjuru, který říkal bohužel ne zcela přesně, že já jsem odvedl debatu od Kjótského protokolu. Děkuji a předpokládám, že pan Kalousek své chybné tvrzení opraví.
S faktickou pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo. Možná jsem řekl zákon, ani si to neuvědomuji. Paní poslankyni Hnykové bych řekl, že na ty obyčejné lidi myslíme od rána do večera, oni nás zvolili. A ti naši voliči, těm věru není jedno, jestli medvěd na východě brousí zub a dráp. A s tím souvisí výrok pana ministra obrany a s tím souvisí naše znepokojení.
Pan poslanec Stanjura, potom pan poslanec Blažek, pan poslanec Komárek.
Já si překládám vaše slova tak, že když využijete práva veta vy, tak je to v pořádku, když je využije opozice, tak to kazí tu dobrou práci. Tak zkuste. Buďte stejně přísní na sebe jako na nás. Vy jste ta pravidla pochopili velmi dobře, jenom se tváříte na veřejnosti, že vy ne. Ale já si myslím, že jste se to naučili velmi rychle. Opravdu pěkné snížení! Tak se netvařte, že jste nováček v politice, který teď s těmi tradičními stranami bojuje. Omlouvám se za překročení času.
Protože všichni víme, že tahle hra se tu bude hrát dál, tak já toho času využiji. Já jsem se snažil být dobrým novinářem, teď se snažím být dobrým politikem.
Dám samozřejmě prostor panu poslanci Kalouskovi. Jenom se zeptám: Chcete řádnou, nebo stačí faktická?
Opravdu stačí faktická jenom proto, že jsem byl jmenován. Já jsem mluvil o špatném novináři, který se stal špatným politikem. Proč si to zrovna vztahuje na sebe on?